Tak dneska takto útočí na člena vlády? To nekomunikují uvnitř? Ale je to pro Piráty naprosto charakteristické. Odejdou z koalice? Nestane se vůbec nic!
Maďarský premiér Viktor Orbán Evropskou komisi oprávněně ovlivnil , že - cituji - chce z Maďarska násilně udělat zemi imigrantů. Také napřímo řekl, že Brusel zneužívá pravomoci. To už jsou vyjádření polského a maďarského premiéra. Ať už nám přestane lhát ministr vnitra Vít Rakušan. Ať už nám přestane lhát a ničit naši zemi Fialova vláda. Recept na migraci je přitom jednoduchý a přesně opačný. Brusel a evropské země musí ukončit podporu migrace. Je třeba také bránit hranice a každé nelegální překročení hranice trestat okamžitým vyhoštěním. Okamžité vyhoštění by mělo znamenat skutečně okamžitý přesun nelegála za hranici, aby tak jako naposledy ve Francii takový frustrovaný migrant nezačal vraždit v touze zůstat alespoň v luxusním evropském vězení. SPD požaduje obnovení ochrany našich státních hranic a dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z Evropské unie, které však Fialova vládní pětikoalice i hnutí ANO odmítají. Hnutí SPD je taky jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje takové referendum, aby sami naši občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Brusel bojuje se sodovkovým plynem. Nemusíte zvát bohaté spekulanty z Ukrajiny, máte tady ve své vlastní zemi vlastní krev, která potřebuje pomoc a která o pomoc stále marně volá. Pomáhejte potřebným, ale nejdřív svým vlastním, aby naši občané, kteří tuto zemi vybudovali, měli důstojnou životní úroveň. Nikdo vám nikdy nedal právo naši zemi cizincům rozdávat. Nikdo z vás, ze stran vládní koalice, nebyl zvolený s programem zaprodat Českou republiku a její občany. Nikdo z vás nebyl zvolený s tím, aby okrádal české důchodce, české firmy, české rodiny, aby zvyšoval daně, snižoval důchody, okrádal zdravotnictví a naopak, aby rozdával peníze migrantům. To jste nám i voličům před volbami tak nějak zapomněli oznámit. Podle Rakušana zůstanou v České republice uprchlíci v rámci dočasné ochrany dva až tři roky a někteří budou chtít zůstat i pak. Systém, pokud v Unii prostě bude - a my máme, pravda, možnost podle něj skvělou, volit - migranty si ponechat, nebo přijmout jiné, nebo zaplatit pokuty. Podle médií vraždil Ukrajinec Ukrajince. Letos na jaře už například v mém okolí banda Ukrajinců napadla a zmlátila dva manžele, Albánce a Rusku. Opět jsme mohli být zdánlivě v klidu, kdy Čechů se to netýká. Poslední vražda či zabití v Brně už se týká českého občana. Ukrajinec zabil Roma a následovala násilná odveta Romů proti Ukrajincům. Přesto pan ministr tvrdí, že na kriminalitu masová migrace z Ukrajiny neměla vliv. Co je na tom? Já si myslím, že je zcela legitimní požadavek vědět, kdy to nebyl český občan. Koho chráníte, v čem máte problém? Mně celý můj život lidi říkají, že jsem napůl Japonec. Já s tím nemám vůbec problém. Ale i klidně národnost ať je uvedena. Myslím, že občané mají právo tyto informace znát. To je přece úplný nesmysl.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 Z celkové kriminality narostla násilná kriminalita.
Já už opravdu velmi krátce a už nebudu reagovat, ani kdyby kdokoliv další vystoupil před otevřením rozpravy. Já si myslím, že všichni poslanci přihlášení do rozpravy si zaslouží čas na to, aby mohli vystoupit a k tématu se vyjádřit, a i pro paní zpravodajku budu reagovat souhrnně na konci, až budou dány otázky ostatních kolegů. To prostě tak není. A věc, kterou bych chtěl říct, a přiznávám se k ní, na rozdíl od vás jsem všude nebyl, všechno jsem nezažil a s každým jsem nejednal. V těch zbylých věcech už nikoliv. Chtěl bych vám říci, že na hranicích jsem samozřejmě také byl, a to na několika vnějších hranicích Schengenu už i v rámci výkonu své funkce. Byl jsem se na hranicích podívat, když Bělorusko se snažilo instrumentalizovat migraci v Pobaltí, kde ta situace rozhodně také nebyla jednoduchá. To prostě tušíme. A tenhle pakt přece není žádná pozvánka. Tenhle pakt ošetřuje, jakým způsobem s migranty, kteří do Evropy přicházejí, zacházet. A ti migranti by samozřejmě přicházeli, ať už nějaký pakt bude, nebo nebude. Doteď jsme žádný pakt neměli a vidíme, jaký byl migrační nápor v loňském roce. Nespojujme přece počty migrantů s tím, jestli byl, nebo nebyl přijat tento pakt. On naopak má určit jasný proces, jakým způsobem navracet lidi do třetích a bezpečných zemí, jakým způsobem zpřísnit hraniční procedury, aby se sem ti lidé už na hranicích dostávali podstatně hůře a byli řádně evidováni, a dává vybrat z těch tří typů solidarity, o kterých jsem hovořil. Na to jste vůbec nereagovali. Vůbec jste nereagovali na to písmeno c), že je to i solidarita, která je samozřejmě jiná než finanční a relokační. Je to přímo uvedeno v tom usnesení jako takovém. Já vás opravdu nechci poučovat, to bych si nedovolil. Já nejsem schopen asi sledovat všechny mentální pochody a souvislosti, které ve vašem projevu byly. Jenom říkám, že toto je pozice sebevědomé, evropsky zodpovědné České republiky, která chrání bezpečí svých občanů, a třeba i tím, že odmítla povinné relokace.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já jsem očekávala, že v tom druhém vystoupení pan ministr vnitra mi odpoví na to, jestli měl mandát od vlády v rámci toho, aby schválil takové nařízení. Neudělal jste to. Neodpověděl jste na otázku, proč to neprojednal výbor pro evropské záležitosti. Proč to neprojednal? Když tomu tak v minulosti bylo, můžete mně vysvětlit, z jakého důvodu to na tom výboru nebylo projednáno? Muselo se to nějakým způsobem tajit? Nebo proč to bylo? Vy jste byl na Radě ministrů. Zároveň jste na to neodpověděl. A to je velký rozdíl. Bude určen minimální počet relokací z členských států, kde většina žadatelů vstupuje do EU, do členských států. Kvóta bude 30 000 přerozdělených migrantů, kde se samozřejmě dá očekávat, že tu budeme muset přijímat migranty především z Itálie, Španělska, Řecka. A to je to, o čem tady hovořil Andrej Babiš, že to číslo může být daleko větší. Vy hovoříte o tom, že nám dneska odpoledne ukážete nějakou výjimku v rámci toho, že jsme byli solidární, ano, a je jasné, že lidé v rámci Ukrajiny prchali před válečným konfliktem a bylo to dobrovolné. Znovu to zdůrazňuji, bylo to dobrovolné! A ti lidé jsou dneska na dočasné ochraně. Vy říkáte, že je to do března příštího roku, a říkáte, že pak se budou tedy řídit azylovým zákonem. Ale nebudou se náhodou řídit, pane ministře, cizineckým zákonem a nebudou žádat o dlouhodobý pobyt? A teď já se vás ptám: co tedy bude za rok, za dva? Ano, když tedy říkáte, že nám tu výjimku přinesete. Já jsem ji neviděla, nikdo o ní neví, nikde není uvedena. Co bude následně, v budoucnosti? Protože vy jste ministr vnitra. Vy jste ta nejhlavnější osoba v rámci zajištění bezpečnosti našich občanů. A já se ptám, a vy to moc dobře víte, že v rámci nelegální migrace ti lidé nechtějí do České republiky. Oni hledají jiné cíle a dneska to vidíme. Jsme tranzitní zemí. Přece nemůžeme něco nařizovat. Ale především úplně to nejdůležitější je to, že vy jste ohrozil naši suverenitu. Já vás znovu z tohoto místa, pane ministře vnitra, vyzývám, abyste mi odpověděl na ty otázky, které jsem vám položila, a to je, jaký mandát jste měl od vlády České republiky a jaké bylo konkrétní hlasování jednotlivých členů vlády a proč jste tuto záležitost nikomu neřekl, proč jste ji zatajil a proč jste ji neprojednal na výboru pro evropské záležitosti.
Nebudeme zvyšovat daně. To se netvrdilo jenom v roce 2021 před volbami. Žádná daň z příjmu pro právnické osoby, žádná daň pro živnostníky, žádná daň z nemovitostí a tak dále.
Mně přijde celkem humorné, že tady opozice už nepřichází s vlastními argumenty a v posledních třech vystoupeních využívá citaci europoslance jiné strany. Pokud se pan kolega Zdechovský a kdokoliv z vás podivuje nad tím, že není v tom textu jako takovém výjimka, ano, výjimka byla implementována na konci pořadu jednání po schválení textu jako takového a objeví se v zápisu, který bude oficiálně vyhotoven asi za tři týdny. A poznámka o tom, že bude platit originální text. No jistě, ale i ten originální text zaručuje pro ty, kdo se skutečně podívají do jeho hloubky, České republice to, že nebude v téhle chvíli platit solidární příspěvek. Vždyť je to opravdu legrační lingvistická diskuse, kterou tady vedeme. Mám pocit, že z ní nemáte radost.
Vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím navrhnout procedurální návrh. My jsme se před tímto jednáním domluvili na nějakém formátu, na nějakém čase. To znamená, návrh na přerušení.
Ano.
No, pane předsedo Cogane, prostřednictvím paní místopředsedkyně, taková úplně dohoda nebyla. Pokud to přerušíme, tak usnesení nebude. Čili pojďme to uzavřít, načtěme usnesení a prostě holt my budeme hledat další formy, jak toto téma zdvihnout. Uznávám tu dohodu, respektuji, ale nesouhlasím s přerušením, protože to jde mimo rámec té dohody. Takto jsme se o tom bavili. Chápu to přetažení o půl hodiny, ale já jsem i na tom grémiu říkala, že se třeba může stát, že nikoho tady nebudu odnášet od pultíku.
Takže paní předsedkyně, váš protinávrh je ukončení rozpravy?
To se nějakým způsobem hlasuje, nehlasuje? Nejde hlasovat.
Dobře, děkuji. Prosím.
No, já za SPD musím říct, že my jsme tady tu dohodu dodrželi. Já sám jsem vystoupil vlastně s tím přednostním právem před otevřením rozpravy.
Ano, tak prosím.
Paní předsedkyně, vy tady máte ještě další dvě přihlášky s přednostním právem.
Ano, paní předsedkyně, ponechejte je. Děkuji vám.
Já myslím, že totiž ta minuta je úplně ideální na to, abych oznámila právě to, že přeruším 66. schůzi Poslanecké sněmovny, tak jak bylo dohodnuto, a je to dohoda i z grémia na konkrétní termín, tedy do pátku 16. června do 9 hodin ráno.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Síla.
Slovo kultura je z latiny, vlastně budoucí příčestí slova colere, a to je uctívat, jeden ze smyslů tohoto slova je uctívání. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času.
Já mám jenom faktickou poznámku, budu vystupovat samozřejmě. No, na mém konkrétním případě je absolutně prokazatelné, že já pořád nemám ten prostor. Takže ty argumenty, které on vznesl proti tomu mému původnímu vystoupení, nemohly být zpětně reflektovány. To je první věc. A druhá věc. Ve faktické poznámce tady máme nález Ústavního soudu . Je sice z roku 2007, ale opravdu tam definuje, co je ústavním přílepkem. Mnohokrát to tady zaznělo i v emocionálních souvislostech.
Děkuji za dodržení času.
Tak já jdu reagovat na pana předsedu Jakoba. Ano, my jsme se sešli. Paní předsedkyně Sněmovny odmítla svolat politické grémium, řekla, že to je neformální orgán, to je pravda, že se z toho zápisy nepořizují, dobře, to je také pravda. Potvrzuji, že včera bylo řečeno, že se bude v pátek hlasovat, to je pravda. To všechno budou samozřejmě pro nás argumenty. Ale až dnes zazněly ty důvody. Až dnes se hlasovalo. Až dnes bylo jasné, proč to chcete udělat. Vám je to jasné, nám ne teda. Takže mi neříkejte, že jste tam včera něco řekli a že včera jsem se měla ozvat, a když jsem se včera neozvala, tak tím pádem prostě už nemám právo. Dnes jste řekli argumenty - svoje. Dnes jste si to natvrdo odhlasovali. Dnes jsem se o tom chtěla bavit. Bereme to na vědomí. Takže já si teď beru půl hodiny na poradu klubu hnutí ANO a prosím kolegy, abychom se sešli v Aktech.
Tak si to vydělte tady na jednotlivé okresy a na jednotlivá místa. Prostě Fialova vláda nezvládá vůbec situaci, ani ministr vnitra Vít Rakušan. Já si myslím, že priority jsou jinde. Třeba je to například i to, že tady stoupá i těžká násilná kriminalita za Fialovy vlády. A tím viníkem je samozřejmě vláda Petra Fialy, tady o tom přece mluvíme. Protože tam je ten nárůst největší za ministra Víta Rakušana. No tak nevím, jestli za to, ale evidentně média to spojila. Ale přece nemůžete zapomínat na tu práci, kterou máte dělat pro občany! Takže za vašeho působení - a proč tady čtu ty statistiky? Protože ty statistiky jsou děsivé úplně. No to přece není dobrý výsledek. A jsou to tvrdá data, oficiální policejní statistiky. Takže doufám, že stejně jako pan premiér Fiala, který tady rozporuje statistiky evropského statistického úřadu Eurostatu z vaší milované Evropské unie, je to statistický úřad, když se to nehodí, tak najednou rozporujete, přitom Eurostat má pravdu. Za Fialovy vlády máme méně míst na školách pro naše občany, chybí léky, takže naši studenti se nemohou dostat na střední školy i s dobrým prospěchem. Chybí léky pro naše občany, nejsou peníze na důchody kvůli Fialově vládě. To je výsledek Fialovy vlády a výsledek práce ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN. A hlavně že vás zajímá, pane ministře, abyste zase lokajsky odsouhlasil migrační politiku EU, místo abyste řešil a byl někde ve Rwandě, nebo kde jste to byl ve střední Africe, a přitom tady vám bují kriminalita a oběťmi jsou čeští občané. Takže když půjdu dál - a to jsou ale závažná čísla a k tomu myslím, že je potřeba, aby se pan ministr vyjádřil. Až budete zase tvrdit a lhát, pane ministře Víte Rakušane, že straším, až budete lhát, že to, co tady říkám, je extrémní, nebo populismus, tvrdé policejní statistiky, které dokládají, že nezvládá vaše vláda řízení státu, tak si pečlivě prosím přečtěte ty statistiky a podívejte se na statistiky kriminality po celé Evropě. Platí tu jasná a nezpochybnitelná přímá úměra. To je fakt. Mimochodem jsou to slova renomované ekonomky Ilony Švihlíkové, která řekla v televizi Prima. Říkali jste před volbami úplně něco jiného, než říkáte teď. Nemáte právo na nic z toho, co tady provádíte. A vůbec se nedivím názorům občanů, kteří říkají, že jste nejhorší vláda, která od okupace německými nacisty této zemi škodila. Problémy migrantů nevyřešíme tím, že si je vezmeme domů. Jen ty problémy přivezeme do Evropy a do České republiky. A Česká republika není nafukovací.
My jsme přijali 516 000 ukrajinských uprchlíků a zkrátka to není možné! Takže je jasné, k čemu to všechno spěje. Evropská komise a samozřejmě někteří evropští poslanci chtějí rozhodovat o nás. A Babiš - střet zájmů. Totálně vymyšlená věc. Takže to je ta Evropa! Políbit prsten a čekat na příkaz! Neuvěřitelné! A tohle se Fialově vládě povedlo. Takže Green Deal nás zničí, ano, a teď tahle rána. Takže jak pan ministr to určitě bude vysvětlovat, bude říkat cokoliv, je to špatně. Měli to odmítnout, a pokud tohle skutečně bude v praxi fungovat, tak je to pro nás absolutní katastrofa. Nedá se to vyvrátit, že Polsko, které přijalo nejvíc uprchlíků, bylo proti. Měli jste držet pozici Polska. A vůbec nechápu, jak je možné, že se tohle stalo. Je to špatně. A děkujeme za téma pro evropské volby! Takže děkujeme za téma a pojedu to celé evropské volby a celou kampaň!
Nyní mám zde přihlášku k návrhu pořadu s přednostním právem - pan předseda Tomio Okamura.